Vážený pane ministře, vysoce inovativní léky užívají v Česku tisíce lidí. Tyto léčivé přípravky jsou určeny pro boj s rakovinou, roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou a řadou dalších nemocí. Tyto léky nemocným výrazně prodlužují život, zpomalují průběh chorob nebo je přímo léčí. Nicméně Ministerstvo zdravotnictví údajně připravilo novelu vyhlášky o veřejném zdravotním pojištění, která má rostoucí náklady na tyto léky omezit.
Dobrý podvečer všem a nyní má slovo pan ministr Vojtěch Adam.
Skutečně tato novela vyhlášky byla připravena na Ministerstvu zdravotnictví. Já jsem se skutečně rozhodl tu vyhlášku stáhnout. Pokud bychom přijali tu vyhlášku, tak v zásadě by tato možnost byla ztracena pro pacienty, což může být například u pacientů se vzácnými onemocněními problém, kde skutečně ty léky jsou velmi drahé. Ti z toho mají také obavu, stejně tak odborné společnosti. Takže já se na to chci dívat systémově. Takže to k tomuto.
Já děkuji. Nemá, takže se posuneme dál. Nyní tedy prosím paní poslankyni Krutákovou, která bude interpelovat ministra Roberta Pelikána ve věci střetu zájmů a centrálního registru oznámení.
Dle citovaného zákona byly v nedávné době výše uvedení veřejní funkcionáři donuceni se příznačně veřejně vysvléknout prostřednictvím registru oznámení, kam vkládali svá majetková přiznání. Uvedeným zákonem došlo k téměř absolutnímu zásahu nejen do jejich soukromí, ale i do soukromí třetích osob, standardně například manželek či manželů, kteří tento atak do soukromí museli strpět z titulu manželství, na jehož základě vzniká společné jmění manželů.
Nezdá se mi, že by vám to nějak zvlášť vadilo. Takže moc nevím, kde ty informace vzaly. A za nás vám mohu říci, že my prostě na ně nahlížíme jako na nějaké podněty a samozřejmě k nim a priori přistupujeme se značnou nedůvěrou, protože jsou to anonymy. Děkuji.
Táži se pana poslance. Ano, pan poslanec Vít Rakušan má doplňující otázku.
Myslím, že toho budeme svědky i na té nejlokálnější úrovni v komunálních volbách. Děkuji.
Ano, děkuji. Slovo má pan ministr Pelikán.
Zkuste nám více důvěřovat, pane kolego. Ten podnět je prostě podnět. A když nebude reálné, tak se zase nic nestane.
A připraví se pan poslanec Radek Holomčík, který bude mít interpelaci na pana ministra Richarda Brabce.
Menšinový kabinet hnutí ANO, pro které se stala kauza lithium, která byla ovšem iniciovaná KSČM, velkým předvolebním tématem, vládne od prosince a zatím stále není vůbec jasné, jak bude v tomto případě dále postupovat.

Připomínám, že australská firma EMH má stále o těžbu zájem a je jenom na nás, za jakých podmínek se bude lithium jako strategický prvek dobývat a kde se bude dále zpracovávat. A jak tedy? Děkuji za odpověď.
Děkuji paní poslankyni a slovo má pan ministr průmyslu Tomáš Hüner.
Děkuji za slovo. Využívání domácích nerostných surovin s maximálním možným prospěchem pro Českou republiku je jednou nejenom z mých, ale i vládních priorit.
Tehdy se o tom nějak moc nemluvilo. Považovalo se za samozřejmé, že zákon, který na nás padá, jako další zákony z Evropské unie, a který je dokonce provázen onou výhrůžkou infringementu... Takovou genetickou sbírkou třeba mohou být různé plemenné jednotky. Já jenom připomenu ještě jednu věc. Je to úložiště, které se nachází v jisté nadmořské výšce, v jistém teplotním prostředí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Vnímám tedy, že jste nad tím pouze přemýšlel, ale nenavrhujete vrácení navrhovateli k dopracování. Pane předsedo Michálku, týkalo se to toho veta v tu chvíli? Do diskuse se hlásí pan poslanec Kubíček.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Dovolte mi přečíst omluvu. Omlouvá se pan poslanec Jan Skopeček dnes od 16.15 a ze zítřejšího jednání Poslanecké sněmovny z důvodu zahraniční cesty. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Pan ministr by rád vystoupil v obecné rozpravě.
Děkuji za ty dotazy. Ona je opravdu dobrovolná. Myslím, že to bude vysvětlitelné v rámci tohoto termínu.
Za celou tu dobu nebyl nejmenší problém. Moje účetní si naopak pochvaluje jednu věc, a to je ta, že na daňovém portálu si druhý den může zkontrolovat všechny položky a odsouhlasit si platby, které prošly, s tím, jaká byla zkušenost. Ještě vzhledem ke své minulé profesi bych se chtěl zmínit o zkušenosti s restauracemi v malých obcích, které jsou také velmi často zmiňovány. Jsem z obce, která má 200 obyvatel. Mnozí z nich si dokonce EET zavedli sami bez pomoci IT. Ani jedna hospoda v okolí, které znám, nezkrachovala kvůli EET.
Do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Bauer. Po něm vystoupí pan poslanec Ferjenčík.
Já si naopak už tehdy svých kolegů velmi vážil za preciznost, s jakou se snažili argumentovat a varovat před dopady opatření, které vláda tlačila bez přesvědčivých důvodů. Tehdy poslanci ODS jasně varovali před tím, že nově zaváděný dohledový systém pravděpodobně nebude fungovat, nepřinese žádné zázračné přínosy do státní kasy a navíc svou nepřipraveností a požadavky zkomplikuje podnikání tisícům aktivních lidí v České republice. Myslím si, že jsme nejenom varovali, ale i cestou pozměňovacích návrhů jsme se alespoň snažili snížit tvrdost některých konkrétních ustanovení. Vláda a především Ministerstvo financí přesto zákon na sílu protlačily. Už z toho je patrné, že se nemýlili ti, kteří zavádění EET považovali za nepromyšlené a ze své podstaty sporné a zbytečné opatření. Celý systém EET byl prezentován jako prostředek k narovnání tržního prostředí a reakce na daňové podvody. Zaměřil se přitom na ty nejmenší, kteří nemají ani prostředky, ani personální zdroje k tomu, aby mohli další zbytečnou administrativu a nároky ze strany finančních úřadů zvládat. Stát si vybral ty nejmenší s vědomím, že k poměrně větším daňovým únikům dochází v úplně jiných sektorech. Od začátku mi současně nesmírně vadil nespravedlivý přístup státu, který vybrané podnikatele ještě dále rozkastoval do jednotlivých podskupin. Bez zjevných důvodů a opory v některých faktech museli někteří zavádět EET hned, na některé má řada přijít teprve později, na některé vůbec. Autoři EET dokonce rozkastovali druhy podnikání i v rámci jednoho oboru. Vadilo mi, že vláda uvalila veškeré povinnosti a zodpovědnost na podnikatele, absolutně ale nepřipustila, že by se mohli mýlit třeba i finanční úředníci. Podnikatelé se přitom ocitli pod permanentní hrozbou nezanedbatelných sankcí. A úplně nejvíc mi vadil fakt, že vláda prosadila zákon o EET, aniž by zvažovala, jaké dopady bude mít na reálný život, a to zejména mimo města na venkově. Já nepotřebuji sofistikované statistiky k tomu, abych viděl, že na venkově ubyly další obchody s potravinami nebo hospody, kam chodili místní večer na pivo. Elektronická evidence tržeb totiž nepoškodila jen samotné podnikatele a živnostníky, ale v první řadě - a na to se nesmí zapomínat - běžné občany a zákazníky, kteří služby těchto podnikatelů využívají. Kolegové z KDU-ČSL mi odpustí, ale byli to i oni, kdo pomohli EET prosadit. Je pro mě neuvěřitelné, jestliže stát během jednoho roku problém způsobí a v témže roce ho chce jinými a dražšími způsoby hasit. Přesto to není veřejné mínění, které si vynutí změnit EET, ale již zmiňované rozhodnutí Ústavního soudu. Oproti tomu máme teď na stole čisté a srozumitelné řešení, které nefunkční a špatný nástroj ke kontrole výběru daní zruší. Schválení tohoto návrhu neznamená, že bychom přestali řešit problém daňových úniků. Můžeme ale občanům vyslat signál, že se umíme, nebo umíte poučit ze svých omylů a že vám všem záleží na tom, aby taková kontrola fungovala bez zbytečné represe a nedůvěry k většině těch, kteří podnikají poctivě. Jsem přesvědčen, že se na tak zásadních věcech je možné docílit shody, aniž by se někdo mohl cítit jako poražený, nebo jasný vítěz.
Což je nástroj vhodný pro velké korporace a pro spekulanty. Nástroj zcela nevhodný pro mladé rodiny, které si chtějí pořídit bydlení, a pro tzv. drobný stav. To je prosím pěkně, a tady moc prosím, abychom si to uvědomili, to je ten zásadní argument! To platí opravdu jenom drobní lidé. A těm bychom měli ulehčit.
Děkuji a nyní mám do rozpravy přihlášeného pana poslance Michálka.
My si myslíme, že v tento okamžik by bylo nezodpovědné úplně zrušit tu daň bez podrobnější diskuse toho, jak to dopadne na trh s nemovitostmi. Takže my si myslíme, že by se to mělo prodiskutovat.
Dovolte mi, abych zareagoval prostřednictvím pana předsedajícího na pana předsedu Michálka. A jestli si myslíte, že spekulanti, kteří dneska kupují třeba nemovitosti, předražené nemovitosti v Praze, nemají více peněz než čeští občané - oni je mají, proto je kupují.
Děkuji. To tak není. To je prosím pěkně příliv kapitálu do nemovitostí z třetího světa za účelem praní špinavých peněz. A to se netýká zdaleka jenom České republiky. Místní orgány se tomu velmi usilovně a zatím ne příliš úspěšně věnují, protože vědí, že to funguje jako pračka. Jakákoli daňová úprava na tom vůbec nic nezmění. Oni si ty prachy potřebují ulít. Z tohoto důvodu třeba bychom i my měli zaměřit pozornost na nemovitostní trh, který je tady dnes ve vlastnictví našich ruských přátel, protože to je nějakých nemovitostí. Té jde o něco úplně jiného.
To se buď dohodneme, nebo nedohodneme. Chtěl bych ještě poukázat na jeden aspekt, výhodu pro naše občany a pro mladé rodiny. Zpřísňují se podmínky pro poskytování hypoték. Můžeme se přít o tom jak, ale reálně se zpřísňují.
Dovolte mi jenom krátce zopakovat důvody předložení. Genetickým zdrojem ale mohou být také houby, řasy a další. Pokud by tento návrh nebyl přijat, tak potom bych si dovolil předložit návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 30 dní, tedy na 30 dní.
Děkuji, pane ministře. Já tedy zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro změnu zpravodaje pro prvé čtení a aby byl zpravodajem pan poslanec Bohuslav Sobotka. Kdo je proti? Přihlášeno je 177 poslanců, pro 135, proti nikdo. Poprosím pana zpravodaje, aby se ujal slova.
Návrh stanoví působnost příslušných orgánů, které jsou odpovědny za implementaci těchto nařízení, a také stanoví pravidla pro kontrolu dodržování povinností, které jsou těmito nařízeními uloženy. Jde tedy o regulaci využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí, které s nimi souvisí, včetně sdílení přínosu z jejich využívání.
Jako první je přihlášen pan poslanec Vácha, kterému tímto dávám slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážená vládo, pane ministře. Cílem zákona je nastavit pravidla pro zařazování - a teď schválně použiji slovo "jakýchsi" - sbírek genetického materiálu do evropského registru. Jestli nebo co plyne z toho, že ta sbírka do toho registru bude zařazena a nebude zařazena.
Podle mého názoru bychom naše děti měli učit, že svátek je významným dnem a měli bychom vzpomenout a uctít památku a ne s nimi korzovat po obchoďácích. Dále se také připojuji k návrhu na zamítnutí, který tady vznesla paní kolegyně Gajdůšková.
Děkuji paní poslankyni Matušovské. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Mnoho tady bylo řečeno, ale já mám trošku pocit, že nám v té debatě trošku utíká ten smysl. My se přece nebavíme o tom a nikdo tady nechce linkovat, co mají dělat zákazníci, my běžní spotřebitelé, o státních svátcích. Prostě v některých momentech ten stát svou regulací i do osobní svobody i do svobody podnikání vstupuje. A my tady diskutujeme pouze o státních svátcích. Já když jsem s těmi lidmi mluvil, tak oni vám řeknou, že dost často žádnou jinou možnost nemají. A pokud nemusí, tak já bych mu rád tu možnost, aby i on byl doma. Jednou se dokázat podívat na tu optiku, jestli hodnotím na prvním místě ekonomiku, ekonomické ukazatele, nebo jestli také hodnotím jiné hodnoty, které se úplně ekonomicky do koruny spočítat nedají, a to je, aby lidé mohli být se svými blízkými. Děkuji za pozornost a pochopení.
Děkuji. Velmi krátká faktická poznámka. A to je celoevropská tendence. A pak ty příklady nesedí.
Děkuji panu poslanci Fialovi za dodržení času k faktické poznámce. Máte slovo, pane poslanče.
Kolegyně, kolegové, hezký už skoro večer. Ale problém je jinde. Lidé se rozhodli, že tam budou chodit, ať chceme, nebo nechceme. Některé možná jsou ospravedlnitelné, některé si myslím, že jsou jenom pocitové. Rozhodli nohama, jak se říká. Byl jste někdo v marketu, když se otevřelo první den po tom státním svátku? To bylo o nepřežití. Takže lidé si s tím poradili.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Programová shoda ODS a ANO zatím nula. To jenom abychom věděli. Tou argumentovali předkladatelé, když jsme to projednávali, a byl to hit minulého volebního období. Na tom se asi shodneme. Pak tady mám vládní návrh zákona, abychom věděli, s čím vláda přišla. Doprovodný návrh zákona. A pak tady mám stanovisko Ústavního soudu. Kdybych to chtěl číst celé, tak bychom tento týden neskončili. Podle širší definice lze v rámci stínové ekonomiky rozlišit tři oblasti: skrytou, nelegální a neformální ekonomiku. Příčiny vzniku stínové ekonomiky se mohou v konkrétních zemích a regionech lišit, nicméně ve většině případů jsou to zdanění a regulace, které mají na rozvoji stínových aktivit hlavní podíl. Čím jsou vyšší daňové náklady, ať už z hlediska míry zdanění, či komplikovanosti daňového systému, a čím komplikovanější a restriktivnější je regulace v dané zemi a odvětví, tím nákladnější je pro firmy najímání práce a setrvání v oficiální ekonomice. Myslím si, že to víme i zdravým selským rozumem. Musím říct, že naše podání k Ústavnímu soudu bylo velmi úspěšné, přestože vláda si pochvalovala, že zákon nebyl zrušen jako celek. Ale podívejme se, co vlastně Ústavní soud rozhodl, co jsme tady říkali a jak argumentovala vláda. Od začátku jsme říkali, že nástroj k tomu, aby stát sledoval hotovostní operace, je nesmyslný pro placení kartou. Stokrát to tady zaznělo od mikrofonu, až to musel zrušit Ústavní soud. Mluvili jsme tady o DIČ, což se vlastně rovná rodnému číslu u živnostníků, stokrát jsme to tady říkali, až to musel zrušit Ústavní soud. Jenom připomenu odhady počtu podnikatelů, kteří se zapojí v jednotlivých etapách. V první etapě se v zásadě Ministerstvo financí nemýlilo. Takže Ústavní soud ochránil podle odhadu Ministerstva financí a tehdejší vlády polovinu potenciálních nucených uživatelů EET a to je dobrá zpráva. V tom okamžiku leží na vodě slova o narovnání podnikatelského prostředí. Nějak se to nepovedlo, soudruzi. Nebo snad ano? Já si myslím že ne. Jsou tady vybrané činnosti, kde podnikatelé musí mít EET, a vybrané činnosti, kde nemusí mít EET. Náš návrh směřuje k narovnání podnikatelského prostředí, protože říká: nikdo nebude zatížen EET. A to pak jsou rovné podmínky. Všichni, nebo nikdo, to jsou rovné podmínky. Nejsou možné. Stát, který je i podle judikatury Ústavního soudu výsledkem společenské smlouvy, by proto měl vždy dobře vážit zavedení každé nové povinnosti, která podnikatelům ztěžuje jejich činnost. Tato opatření by přitom neměl posuzovat izolovaně, nýbrž v kontextu omezení již stávajících.
Dovoluji si vás tedy požádat, kolegyně a kolegové, o podporu této novely a její postoupení do dalšího legislativního procesu, a to přesto, že ve stanovisku vlády vyplynul závazek, že vláda urychleně předloží svoji komplexní novelu, která bude řešit námi zvednutý problém. Osobně musím říci, že toto respektuji. Všem by nám mělo jít hlavně o urychlené vyřešení zmíněné problematiky. V tuto chvíli ale vládní novela ještě v legislativním procesu není, proto považuji za důležité, aby námi předložená novela postoupila do další fáze legislativního procesu. Děkuji vám za pozornost.
Já ji zrovna poprosím jako zpravodajku, aby se ujala své role pro prvé čtení.
Děkuji, vážený pane předsedo, vážená vládo, ctěná Sněmovno. Pro zaměstnance je v tomto případě výhodnější nižší výše minimální mzdy, protože o výši minimální mzdy se zkracuje vyplácená renta. Vláda dala k tomuto návrhu zákona negativní stanovisko z důvodu retroaktivity a neúplnosti návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Pan předseda Chvojka, poté paní ministryně.
Jako ministryně práce a sociálních věcí, tedy orgánu, který je gestorem tohoto právního předpisu, jsem však měla k poslaneckému návrhu zásadní výhrady, které jsem ve svém stanovisku sdělila vládě, a ta se s tím ztotožnila. Z výše uvedených důvodů proto nemohu tento poslanecký návrh podpořit. Zákon, který vláda hodlá předložit, by navíc měl danou problematiku řešit komplexně i pro vojáky z povolání a příslušníky bezpečnostních sborů. Návrh je již aktuálně v meziresortním připomínkovém řízení a do Poslanecké sněmovny by se měl dostat do 27. února letošního roku.
Nyní tedy konečně otevírám obecnou rozpravu.
A nakonec to skončilo patem, kdy ten návrh zákona vůbec přijat nebyl. Jsem velmi zvědav, co vyjde z výboru po druhém čtení.